S další faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Já navážu na předřečníka kolegu Františka Laudáta.
Já vás všechny odhlašuji. Pardon, pane poslanče Fiedlere, přerušení je strašně málo. To já nemohu rozhodovat za vás. Kterého roku?
Tohoto roku.
Já zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Ptám se, zda už všem funguje hlasovací zařízení. Pane kolego, je funkční, připraveno? Takže znovu vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Kdo je proti? Budeme pokračovat v rozpravě. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče. Další na řadě bude tedy paní poslankyně Zuzana Šánová.
Dříve, než zahájím hlasování, vás všechny odhlásím.
Děkuji.
Konstatuji, že návrh procedury byl schválen. Prosím pane zpravodaji, máte slovo.
Ale jinak jsme si rozuměli.
Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.
Děkuji.
Návrh byl zamítnut.
Prosím pana poslance Hovorku.
Tam vlastně navrhuji, aby znění slova "fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti" se nahradila slovy "nepodnikající fyzickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou jednající mimo rámec podnikatelské činnosti". To znění je: "jsou s opravou uveřejnění v registru neodlučitelně spojeny".
Dobrý den. V mém podání existují v systému tři pozměňovací návrhy. Ten základní, to je ten komplexní pozměňovací návrh. Tady můžu poděkovat kolegům, kteří již hovořili přede mnou, a plně se odkázat na jejich příspěvek. Pak je zde pozměňující návrh, ve kterém se navrhuje, aby příslušným ministerstvem bylo Ministerstvo vnitra. Zde se jedná o dohodu s tímto ministerstvem a dohodu koaliční. V úvodu vystoupení zde zaznělo slovo o snížené transparentnosti této vlády a veřejných zakázek a zakázek vypisovaných bez výběrových řízení. Snad je zdravým rozumem snadno pochopitelný. A doufám tedy i v podporu mého pozměňovacího návrhu tímto směrem.
Další do rozpravy bude pan poslanec Zahradník, který je zatím posledním přihlášeným.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v souvislosti s tímto zákonem se ke mně dostaly dva typy intervencí. Jedny byly takové, které asi každý z vás zaznamenal. Těm jsem odpovídal, že tomu tak není, že tento zákon odhodlán podpořit nejsem.
Ještě faktická poznámka pana poslance Klána.
Děkuji za slovo. Já bych jenom zareagoval na svého předřečníka.
Postupně se zeptám na závěrečná slova. Nejprve pan navrhovatel, pan poslanec Farský. Má zájem?
Ale z celé té debaty skoro jako bych měl mít pocit, že se na nás řítí nějaká hrozná pohroma, něco, co tento stát zcela rozvrátí a co znemožní celé jeho fungování. A to je docela velká částka. Já bych vás chtěl požádat o podporu jednoho z mého pohledu důležitého pozměňovacího návrhu i pro tento zákon i pro vás. Srovnám to v tuto chvíli s dalším zákonem, který nás za chviličku čeká, a to je elektronická evidence tržeb. Zákon o elektronické evidenci tržeb má navrženo, že bude účinný čtyři měsíce po jeho schválení ve Sněmovně. Možná poslední dohody jsou posunuté na sedm, ale pořád jsme v minimálních měsících. Ty statisíce daňových poplatníků, po kterých teď chceme, aby naplnili státní rozpočet, budou muset vykonat nějakou činnost. Říká, že ne že budeme do děravé nádoby přilévat více a více, ale říká - pojďme tu nádobu zacelit. Je to jistě dostatečná doba i vzhledem k tomu, že samotný registr smluv už existuje od roku 2013 na portálu veřejné správy. Ve zkušebním režimu už tak dávno na rozdíl od elektronické evidence tržeb funguje a zároveň ukládá povinnost státu a státem placeným úředníkům a zaměstnancům a neukládá povinnost živnostníkům. Děkuji za pozornost.
Upozorňuji všechny, kteří chtějí využít faktické poznámky, že to není možné, protože již jsme mimo rozpravu. Teď se zeptám jednotlivých zpravodajů. Pan zpravodaj Chvojka - nemá zájem. Pan zpravodaj Birke za hospodářský výbor - nemá zájem. Pan zpravodaj Novotný za kontrolní výbor předpokládám - také nemá zájem. Žádost zněla - hlasování o pozměňovacích návrzích.
Já se omlouvám, ale ta procedura je složitá a je zde více cest než ta jedna, bohužel.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko garančního výboru je: nedoporučuje.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana navrhovatele? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Tady je ten dvojí metr! Že správce rozpočtové organizace je povinen daňového poplatníka seznámit s tím, jak zachází s veřejným majetkem. Také ho s tím neseznamuje. Neříkejte, že všechno víme! Ale vůbec netušíme, co s těmi penězi děláte. Tak o tomhle já jsem mluvil, aby bylo úplně jasno. A není pravdou, že by to bylo nějaké násilí vůči soukromníkům, kteří jsou příjemci dotací. Pak by takovou povinnost neměl. Ale jako brát si dotace od lidí a odmítat těm lidem říct, co s těmi penězi dělám, tomu říkáte transparentnost?
Eviduji několik faktických poznámek. První má přihlášenu pan poslanec Petr Bendl, po něm je pan poslanec Kolovratník.
Já jsem zapomněl dodat ještě jednu věc, že všechny zakázky zadávané z ruky v hodnotě nad 50 milionů korun, o nich je informována vláda a v podstatě o nich rozhoduje. Pravidelně se tak děje a často opravdu vůbec nemusí.
Já se vejdu do dvou minut poznámky, takže nepotřebuji přihlášku do rozpravy. Teď tu pan poslanec Kalousek říkal, že je to k smíchu. Promiňte mi, pane kolego, upřímně, teď mi je k smíchu vaše argumentace. Já jsem si vždycky myslel, že TOP 09 je strana, která je proti regulacím, proti nařizování, proti omezování, proti zbytečnému zatěžování. Každou korunu musí vykázat. Podle mě je to nesmysl.
Další s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček, připraví se pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Pane poslanče Kalousku prostřednictvím předsedajícího, četl jste ten pozměňovací návrh? Prostě spadne do tohoto režimu. Jak ta firma má vědět v lednu, že v prosinci dostane 20 mil.? Nebo se myslí předcházející rozpočtový rok? Nebo má preventivně zveřejňovat všechny smlouvy? Ten pozměňovací návrh je blbě. Znamenalo by to ohromný kolaps, protože je tam brutální sankce neplatnosti těchto smluv a nepřiměřený zásah do soukromoprávní sféry až za hranici ústavnosti. Protože jednou ty peníze přijdou na účet té společnosti a už jsou té firmy, jsou majetkem.
Tak jako to zveřejňují rozpočtové a příspěvkové organizace. Pan kolega Kolovratník, je mi velmi líto, opravdu nepochopil, o čem je ten pozměňující návrh. To není o vyúčtování dotací. To je o ztransparentnění organizací, které pobírají peníze daňových poplatníků. TOP 09 je a vždycky bude stranou, která se bude snažit snižovat administrativní zátěž. Ale také bude vždycky stranou, která bude chtít, aby hospodaření s veřejnými prostředky bylo transparentní. A tomu vy jste dneska zabránili. Protože by musel být transparentní váš majitel. A ten umí být transparentní pouze ústy. Doopravdy nikoliv.
Já myslím, že bychom měli uvést na pravou míru, jak je to s těmi dotacemi, když tady pan kolega říkal, že každý, kdo dostane dotaci, tak ji musí striktně vyúčtovat a podobně. V zemědělství je to často tak, že jde o nárokové dotace. Vy máte nějakou povinnost starat se o určitou krajinu, ale nikdo se vás neptá na smlouvy, nikdo se vás neptá na to, jestli si za to koupíte zájezd do Bulharska, nebo jestli si za to koupíte traktor, či něco na sebe.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát a připraví se pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou.
Protože ona čeština je kouzelná, což někteří, kteří sem přivandrovali, nepochopí. Agrofert stranou. Chápu, že vy jste pro ten návrh nemohli hlasovat, protože jste dlužníci a ještě by vás předseda dal do konkursu. Akorát jsem při vašem hlasování tady od jednoho jediného neslyšel, že máte střet zájmů. A k panu kolegovi Kolovratníkovi, který jako obvykle... nevěřím tomu, že je tak hloupý, že by nepochopil. Jestliže nastavujete pravidla, tak je nastavujte pro všechny férově. A vy je pro všechny férově - hnutí ANO - nenastavujete. Vy selektivně vyndaváte Babiše a jeho aktivity a ostatní chcete trestat, šmírovat a ničit. To je, jako byste řekli: Někomu důchod dáme, někomu důchod nedáme.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Janulík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vidím, že se to zase smrskává nebo směřuje to k nějaké smršti faktických poznámek, a já bych nerad, aby zazněl ten můj dotaz, protože... Já bych vás chtěl, pane ministře, znovu vyzvat k odpovědi na moji otázku. Pro mě je dost zásadní, já ji zopakuji. Pro mě je to dost stěžejní otázka z hlediska toho, co tady mluvil kolega Holeček o ochraně osobních údajů, nebo jak to tady s tímto bude. Prosil bych o odpověď na tuto moji konkrétní otázku k věcnosti tohoto zákona.
Pane poslanče, já vás potěším, protože pan ministr se hlásí s přednostním právem, nicméně slovo mu můžu dát, až skončí faktické poznámky, protože ty mají přednost. Další faktická poznámka - pan poslanec Janulík. Děkuji panu poslanci Janulíkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Kalousek, po něm pan ministr Babiš.
A když se náhodou někdo otře o mě, tak jsem z toho - jéžiš, co to děláte? My spolu máme korektní vztahy. A chci jenom říct, že rodina Marka Bendy bojovala aktivně s komunismem a minimálně ve dvou posledních volbách nebyl na volitelném místě a do Poslanecké sněmovny se dostal díky preferenčním hlasům. Nemá to žádný smysl. Ale vidíte! To vládním poslancům nevadilo.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji panu poslanci Laudátovi.
Chci poděkovat za brožurku, kterou jsem dostal na lavici. Ráno každý, kdo měl zájem, mohl dostat koblihu a brožurku plnou lží. Dovolím si položit zdvořilý dotaz, zda by nebyla lepší pravdivá informace i za tu cenu, že by byla bez koblihy. Domnívám se, on už končí dlouhý a obtížný týden, ale že on si opravdu popletl směry. Tak jak to on formuloval, by se nejednalo o sklouzávání, ale o vystoupání.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. To byly faktické poznámky. Nyní s přednostním právem pan ministr Babiš.
Ale nevím, jestli to má znovu smysl, protože jsem tady chodil s těmi účtenkami a je to i v té brožurce. Takže to je účtenka, kterou dostane zákazník, a stejnou účtenku - ta data jsou tady. A co tam je? Já nechápu, proč stále lžete a říkáte, že finanční úřad něco uvidí. Pane poslanče Fiedlere prostřednictvím pana předsedajícího Ministerstvo financí s tím nemá nic společného. Tak já už nevím, jak to mám říct. To je všechno.
Pokusím se proto udělat maximum. Je to debata o tom, jak zacházet s nezařazenými poslanci, jak zacházet s jednacím a volebním řádem Sněmovny, a ten je v tuto chvíli jasný. Můžeme pracovat s tím, jak zacházet s těmi nezařazenými poslanci. To, co jsme po politické dohodě vedení Sněmovny a předsedů klubů dojednali na tuto chvíli, je provedení čtyř rezignací a následně proti nim nových nominací do jednotlivých výborů. A jak jsem řekl, jsou to nekonfliktní momenty, kdy jeden klub navrhuje v rámci svého klubu jedno jméno proti jednomu. Takže teď bych vás rád seznámil s obsahem toho usnesení volební komise. To jsou navržené čtyři rezignace.
Já souhlasím s postupem, který navrhl předseda volební komise. Takže když oficiálně někdo nabídne svůj mandát jinému klubu, započte se tento mandát k počtu členů, který má konkrétní poslanecký klub, přepočítají se kvora pro jednotlivé kluby a podle toho se to naplní. Problém je v tom, že v této chvíli tu volbu tu dneska neuděláme. Klub ANO má svoje kvorum plné a navrhuje někoho jiného. Zákon na to myslí, tak se pořád neptejme někteří z nás, jak to budeme řešit.
A samozřejmě logika například u toho diskutovaného hospodářského výboru bude použita přesně tak, jak teď můj předřečník řekl. Ale omlouvám se, kolegyně, kolegové. Není to žádný úkrok stranou, já jsem to pouze přehlédl.